Vážený pane premiére, v souvislosti s kauzou předražené zakázky, kterou rezort vašeho ministra dopravy přidělil firmě bez řádné soutěže, jste prohlásil, že informace o průběhu a propojení některých osob jsou znepokojivé, dokonce absolutně nepřijatelné, a že by to měla prošetřit policie. Na konání, za něž je zodpovědný vámi vybraný ministr vlády, hodláte podat trestní oznámení. A co víc, nelíbí se vám, že první náměstek a další osoby spojené s kauzou odmítají vyvodit osobní odpovědnost a rezignovat. Ale samozřejmě je zcela v pořádku za takto závažné pochybení ministra odvolat. Pozoruhodný je ale váš dvojí metr. Důvodem je podezření z korupce a uplácení v řádech milionů. Takže v jedné kauze jste svého ministra okamžitě odvolal, sám podáváte trestní oznámení, a u druhého, kde je kauza už v mnohem pokročilejší fázi, a zabývá se jí policie, jste se za svou ministryni postavil. Česká republika si letos opět pohoršila v mezinárodním žebříčku vnímané korupce. Prý propad o šest míst na 44. příčku nechápete, protože si nepamatujete na žádný korupční skandál vlády za vašeho působení.
To byla poslední interpelace na nepřítomného předsedu vlády. A upozorňuji Poslaneckou sněmovnu, že tímto byly vyčerpány všechny přihlášky k interpelacím na předsedu vlády a budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády.
Děkuji za slovo.
Děkuji a prosím paní ministryni o odpověď.
Toto byl plán Celní správy platný ještě počátkem roku 2019, který byl postaven na specifikaci odsouhlasené s poskytovateli služeb spojených s vracením DPH cestujícím ze zemí mimo EU. Začátkem března 2019 však musela být tato specifikace přepracována. Proto byl systém elektronického potvrzování prodejních dokladů na zboží vyváženého cestujícími ze zemí mimo EU uveden do pilotního provozu až 1. října 2019 se dvěma kiosky a čtyřmi pracovišti na terminálu 1 Letiště Václava Havla v Praze. Já vás zvu, klidně vám to ukážeme podrobně.
Já přivolám kolegy z předsálí. Ptám se, kdo je pro přerušení tohoto bodu do přítomnosti předsedy vlády. Další interpelací je interpelace na ministra dopravy Vladimíra Kremlíka, který odpověděl na interpelaci poslance Ondřeje Polanského ve věci výběrového řízení na členy představenstva Českých drah. Pane poslanče, zahajuji rozpravu a dávám vám slovo.
Dobré ráno, pane předsedající, děkuji za slovo. Jak už tady zaznělo, z důvodu nepřítomnosti, možná neexistence ministra dopravy bych ctěnou Sněmovnu požádal o přerušení interpelace do přítomnosti ministra.
A nyní bychom tedy hlasovali o přerušení do přítomnosti ministra dopravy. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení k tomuto bodu. Ani pan poslanec. Takže vaše vyjádření beru, že ani nenavrhujete žádné usnesení. Prosím máte slovo, máme prostor.
Tak v tom případě navrhuji usnesení, že Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra dopravy na interpelaci.
Končím projednávání této interpelace. Další interpelací je taktéž interpelace na ministra dopravy, který odpověděl na interpelaci pana poslance Ondřeje Polanského ve věci dotovaného jízdného. Zahajuji rozpravu, máte slovo, pane poslanče.
Žádám Sněmovnu o přerušení interpelace do přítomnosti ministra dopravy, libovolného ministra dopravy.
Kdo je proti? Další interpelací je interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, který odpověděl na interpelaci poslance Lubomíra Volného ve věci váženého pana armádního kapitána v záloze Josefa Vybírala, systém včasné radiolokační výstrahy, a jeho kolegů se záležitostí přiznání důstojných důchodů pro dlouholeté vojáky z povolání.
Dobrý den, dámy a pánové.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Pokračujeme tedy v rozpravě a hlásí se pan poslanec Volný.
Děkuji. Já se tedy pokusím tuto zprávu poslat panu premiérovi prostřednictvím záznamu z tohoto jednání a poté navrhnu text usnesení. Po opětovné schůzce s panem kapitánem Vybíralem v říjnu letošního roku nicméně právě vámi zmiňované pochybnosti nadále přetrvávají. Domnívám se, že by měla vláda České republiky v souladu se svým programovým prohlášením přistupovat k záležitostem profesionálních vojáků s nejvyšší možnou péčí, profesionalitou a nutnou citlivostí.
Vážený pane ministře, vláda rozhodla o zdvojnásobení poplatku za čerpání minerálních vod ze 6 korun za kubík na 12 korun za kubík. V návrhu Ministerstva zdravotnictví bylo původně navrženo navýšení na 9 korun, přesto vláda rozhodla o zdvojnásobení poplatku. Jedná se o poplatek za maximální povolené množství, nikoli za skutečně odebrané množství, které je daleko nižší, zhruba třetinové. Uvažovaná sazba 12 korun za kubík významně převyšuje poplatky ve všech sousedních státech. Na Slovensku je sice 17 korun, ale tam se platí za skutečně odebrané množství. Budeme tak mít poplatky nejvyšší široko daleko, což znevýhodňuje české producenty minerálních vod oproti zahraničním, které se sem dovážejí. A také znevýhodňuje minerální vody oproti ostatním typům nápojů. Přitom se asi shodneme, že minerální vody jsou jistě zdravým nápojem, a nepředpokládám, že cílem Ministerstva zdravotnictví bylo snížit jejich konzumaci. Chci se tedy zeptat, jakým způsobem a na základě jaké finanční analýzy dospěla vláda k té výši 12 korun za kubík. To je první dotaz. Děkuji za vaše odpovědi.
Děkuji a slovo má ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Ten poplatek byl poprvé stanoven v roce 2001, to už je poměrně hodně dlouhá doba. Takže takto vlastně i vláda v tomto směru uvažovala. A také samozřejmě je to otázka toho, jaké jsou pak ty dopady. Je třeba si uvědomit, že aktuálně je tady sedm výrobních závodů, které vyrábí balené minerální vody. Takže mají i zdroje pro toto. Když se podíváme na Německo, 9 korun, my dneska tedy 12 korun. Ale skutečně, když se podíváme na ten přepočet, tak ten dopad je minimální. A nemyslím si skutečně, že v tomto směru by mělo dojít k nějakému zdražení minerálních vod pro konečného spotřebitele.
Ano, děkuji. To za prvé. Za druhé, od roku 2001 nebyla inflace čtyřnásobná. Vy jste říkal jenom o inflaci, takže já mám stále podezření, že si to vláda prostě vycucala z prstu, že si neudělala žádnou analýzu, protože je to skutečně výše než ve všech okolních státech.
Samozřejmě uvidíme v té reálné praxi.
Další interpelací je interpelace pana poslance Jakuba Jandy na ministra školství Roberta Plagu.
Vážený pane ministře, znovu a opět vás musím interpelovat ve věci problémů s dotačním programem Můj klub, za které je vaše ministerstvo stále gesčně odpovědné. Vypadá to však, že jste se zřejmě rozhodl házet sportovním organizacím klacky pod nohy, když po úspěšných žadatelích nadále vynucujete další byrokracii ve formě souladu mezi seznamem hráčů, který je uveden v žádosti, s evidencí sportovců. Pane ministře, apeluji na soudnost úředníků. Vaše ministerstvo by tady mělo být pro sportovce, a ne sportovci pro ministerstvo.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já vás vítám na dnešní odpolední části jednání. Tím se nám počet omluvených členů vlády zaokrouhlil někde na osmi nejméně. Ústní interpelace Dnes bylo za účasti ověřovatelů vylosováno pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády Andreje Babiše a poté na ostatní členy vlády. Nyní dávám slovo paní poslankyni Janě Černochové, která byla vylosována na prvním místě, aby přednesla ústní interpelaci na předsedu vlády ve věci vysílání vojáků do zahraničních operací.
Vážený pane nepřítomný premiére, neinterpeluji často, jenom když jsem naštvaná. V květnu loňského roku jste při návštěvě 601. skupiny speciálních sil v Prostějově slíbil vojákům změnu a zjednodušení pravidel vysílání vojáků do zahraničních operací při mimořádných či naléhavých situacích vládou na omezenou dobu se zpětným souhlasem Parlamentu. Tehdy jsem upozornila, že příslušnou změnu Ústavy jsem již zpracovala a předložila v minulém volebním období spolu s tehdejším ministrem obrany Stropnickým a s dalšími kolegy. Pro její prosazení však vláda, v níž bylo také hnutí ANO, ani váš tehdejší ministr Stropnický neučinili nic. Po vašem vyjádření jsem se rozhodla tuto novelu znovu předložit a vy sám jste se pod ni podepsal, stejně jako řada vašich kolegů, za což vám děkuji. Činila jsem tak s nadějí, že by se snad konečně mohla novela hladce přijmout. Po více než půl roce se však ani přes moji opakovanou snahu, pane premiére, o projednání této předlohy stále neděje nic. Chtěla bych se vás tedy zeptat, jak vážně bylo vaše vyjádření míněno. Proč se aktivně nezasadíte o to, aby byla tato změna přijata, když jste se k tomu veřejně zavázal? Mám chápat přístup hnutí ANO jako úlitbu KSČM a možná SPD, které tuto změnu nepodporují? Jste si vědom toho, že Česká republika se v rámci NATO zavázala ke schopnosti vyslat vojáky v rámci tzv. sil velmi rychlé reakce a že bez této změny nejsme plně schopni tomuto závazku dostát? Pane premiére, podpořte zařazení tohoto bodu.
Děkuji za dodržení času.
Píšete tam: "Dál jsme jednali o dětských skupinách. Náš cíl je, aby se maminky, pokud chtějí, mohly vrátit dřív do práce. Končím citaci a ptám se: Tohle je přesně věc na vás, pane premiére, k vyřešení, protože vám se zasekla jednání mezi dvěma ministerstvy. Mě tedy zajímá, jak se naplní hlášení Čau lidi. Dnes mateřské školky rozhodně nejsou všude dostupné pro dvouleté děti, ani pro ty tříleté to všude nejde. Často o tom mluvíte.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Ale teď k mému dotazu. Já jsem se ptal kdysi pana premiéra, aby nás seznámil s plněním programového prohlášení. Vláda na to má tabulku a grafy. Bohužel se zjevně vláda bojí tuto informaci zveřejnit občanům. Takže já vyzývám pana premiéra: Zveřejněte občanům a svým voličům, jakým způsobem plníte programové prohlášení. Máte to v té tabulce, kterou vám dělala společnost Microsoft. Zaplatili za ni daňoví poplatníci. A považuji za naprosto nepřijatelné, abyste nám poslal dopis, že to plnění slouží pouze pro interní potřeby vlády. Protože máme tady zákony. Všichni poslanci i premiér by měli dodržovat ta pravidla hry. A vy jako vláda máte povinnost poskytnout informace poslancům, pouze s výjimkou případů, které jsou stanoveny zákonem. A to, že to máte v nějaké své tabulce, ke které máte přístupová jména a hesla, pokud jde o údaj, který nijak neohrožuje národní bezpečnost, tak si myslím, že opravdu není důvod, aby se to nezveřejnilo.
Škola sama si v této situaci nepomůže, potřebuje podporu zřizovatele a orgánů státní správy. Zásadní je, že je nutné začít se změnou legislativy, která ukončí pozitivní diskriminaci a zvýhodňování lidí odmítajících povinnosti. V současné chvíli je nutné poskytnout škole maximální podporu v řešení jejich situace. Bohužel si myslím, že ani pracovníci OSPOD nejsou vybaveni dostatečnou legislativní podporou v rámci MPSV. Zde jsme se také dozvěděli, že někteří žáci se bojí po setmění vycházet na ulici.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane nepřítomný ministře, chci se zeptat na problém přístupnosti vlakové dopravy pro lidi s omezenou schopností pohybu po přechodu vlakových linek k soukromým dopravcům. Dle našich zjištění a vyjádření z řad vozíčkářů došlo k rapidnímu zhoršení podmínek při využívání vlakové přepravy, a to nehovořím o tom, že pouze 54 % z nich má bezbariérový přístup. Jednak jaké jsou minimální standardy, které Ministerstvo dopravy vyhlásilo pro zajištění přístupnosti ve vlakové dopravě, a jak kontroluje jejich provádění. A druhá otázka. Jak Ministerstvo dopravy apeluje na kraje, aby do svých výběrových řízení zakomponovaly podmínky týkající se bezbariérovosti?
Prosím, pane poslanče.
Vážená paní ministryně místního rozvoje, veřejné zakázky jsou relativně složité téma. Je zcela logické, že jsme vyvinuli jednotný systém, který zaručuje správnost procesu, který známe jako Národní elektronický nástroj, zkráceně NEN. Problémem je, že ministerstvo tento vývoj zcela nezvládlo. Vloni se dokonce ztratila data o desítkách zakázek a úřady je musely vyhlásit znovu. Přijde vám to v pořádku? Berou si vaši úředníci pro tyto účely dovolenou, nebo to dělají v pracovní době? Protože v současnosti ho používají jenom ti, komu je to nařízeno.
Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, v minulosti jsem vás interpelovala v souvislosti s kvalitou a počtem inspekcí v sociálních službách. Tento počet je více než nedostatečný. A také se ještě ptám, jaký počet inspektorů by byl dle vás dostačující.
Děkuji, vážená paní poslankyně, za váš zájem o problematiku inspekcí sociálních služeb.
O výsledku kontrol a odborných doporučení České inspekce bylo ministerstvo informováno 21. ledna, tedy v těchto dnech. Inspekce provedla vyhodnocení pachových látek na komíně cementářské pece měřením vzorků spalin. Charakter zápachu byl vyhodnocen jako typický pro vzdušninu z běžných spalovacích procesů. A dále bylo provedeno vyhodnocení dat kontinuálního monitoringu emisí a evidence dávkování odpadů. Zejména se jedná o podrobnější dohled nad procesem spalování odpadů. A teď už se blížím ke konkrétním doporučením a dalším krokům, kde Česká inspekce zaslala povolujícímu úřadu, tedy krajskému úřadu, 15. ledna letošního roku doporučení k úpravě integrovaného povolení. Zákon o integrované prevenci umožňuje povolujícímu úřadu, v tomto případě krajskému úřadu, vydané integrované povolení návazně na doporučení inspekce přezkoumat a případně změnit.
Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz, nebo ne? Prosím paní poslankyni Richterovou, která bude interpelovat paní ministryni Maláčovou ve věci podhodnocení pracovnic a krize na Úřadu práce.
Děkuji za slovo. Já zdravím paní ministryni, jsem velmi ráda, že tady je. A chci se dostat přímo k jádru věci. Vy, vaše ministerstvo, řešíte tzv. katalog správních činností. Já vím, že to bude mít rozpočtové náklady, nicméně vzhledem k tomu, že Úřad práce je klíčový pro celé fungování agendy podpory lidí v nejrůznějších sociálních situacích, a to, že tam jsou pracovníci a zejména pracovnice neskutečně přetíženi, je objektivní fakt - tak uděláte tuto změnu? Změníte zařazení do katalogu? Vím, že k tomu máte pracovní skupinu, jistě se tím pravidelně zabýváte.
Děkuji za přesné dodržení času. Prosím paní ministryni o odpověď.
Nejdříve poděkuji paní poslankyni za ten dotaz. Z tohoto důvodu jsme, co se týká navyšování platů zaměstnanců ve státní správě, minulý rok zvolili úplně nový přístup, a to ten, že jsme se soustředili na přidávání zejména těch platově nejslabších zaměstnanců ve státní správě. Co se týká vašeho konkrétního dotazu na zaměstnance na úřadech práce, tak já bych chtěla říct, že v žádném případě nemůžeme mluvit o tom, že dochází k nějaké krizi na úřadech práce. Nelze je účelově přesouvat nahoru a dolů pouze podle toho, aby se jim zvýšily platy. To neznamená, v žádném případě nechci implikovat, že by zaměstnanci úřadů práce si nezasloužili vyšší finanční ohodnocení.
Děkuji a paní poslankyně má zájem o doplňující dotaz.
A proto se ptám, že zároveň mi totéž řeknou lidé z obecních sociálních odborů, že ano, my víme, my ty šikovné pracovníky přetáhneme úřadu práce. Děkuji.
A já nyní prosím paní poslankyni Kovářovou, která bude interpelovat pana ministra Vojtěcha ve věci nedostupnosti léků v lékárnách.
Vážený pane ministře, obracím se na vás se závažným tématem, a to je nedostupnost léků - dnes to již zaznělo - a tedy nedostupnost léků v lékárnách. Jsou to tři oblasti léků. Myslím si, že nedostatek léků tohoto typu, to už není legrace, samozřejmě jako když nebyl k dostání Endiaron. Výpadek těchto léků může být pro pacienty velmi závažný a může jim způsobit vážné zdravotní potíže. Jak se v současné době řeší právě situace s nedostatkem léků na předpis, tedy před schválením novely? A kdy předpokládáte, že se novela bude projednávat? Jestli skutečně může zabránit nedostupnosti léků v České republice a jak konkrétně?
Děkuji.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážená paní poslankyně. A pravdou také je ale, že těch důvodů je celá řada. To znamená, není jeden jediný důvod, proč léky chybí. Ty důvody jsou výrobní. Ty důvody jsou administrativní povahy. Ale co můžeme udělat aspoň na naší úrovni v rámci těch opatření, která jsou možná a realizovatelná, tak to právě jsme vtělili do oné novely zákona o léčivech, která prošla v tomto týdnu prvním čtením a která přináší právě čtyři základní opatření, jak řešit flexibilně výpadky léků. Toto téma také nabývá na závažnosti, protože my vidíme na datech posledního roku, že se každý kvartál zvyšuje objem reexportů léků z České republiky. Jsou tady distributoři, kteří vyvážejí skutečně stovky tisíc balení. Většinu toho, co dostanou zkrátka od výrobců, tak vyvezou a nedodají do českých lékáren českým pacientům. A to ten zákon má právě řešit. To znamená, zamezí těmto nežádoucím reexportům, které neprospívají nikomu. Pouze těm, kteří s těmi léky obchodují. Další oblastí, která je velmi důležitá, je ten tzv. neemergentní systém. A těch věcí je tam skutečně celá řada. Mimo jiné, a to je také vlastně novum, poprvé vlastně bude v zákoně lhůta, pokud dojde třeba k výpadku výroby daného léku, což se může stát, dokdy musí výrobce obnovit dodávku léků. Pokud ten lék vypadne, tak výrobce ho musí obnovit, jinak zase je sankce. Takže ten zákon, věřím tomu, že pomůže. Prošel prvním čtením, teď jde do výborů. Předpokládáme účinnost od příštího roku.
Paní poslankyně má zájem o doplňující otázku.
Děkuji za odpověď, pane ministře. Říkal jste, že účinnost toho zákona by měla být od začátku příštího roku. A do té doby tedy, myslíte si, že pomohou ta jednání na mezinárodní úrovni? Přece jenom je to ještě pár měsíců, skoro jedenáct.
My už teď aktivně jednáme třeba s výrobci, pokud dojde k nějakému výpadku. Byl to ten případ například Digoxinu - velmi využívaný lék řadou pacientů, tak jsme aktivně jednali s firmou Zentiva. Věřím, že ten zákon nám s tím pomůže, že tam je skutečně jasná i finanční sankce. A my se ptáme proč.